Dnes tomu tak je a nijak to neumenšuje fakt, že jde především o oči našich diplomatů na našich zastupitelských úřadech po celém světě. V současné době, jak už říkal pan ministr, neexistuje ucelený právní předpis, který by systematicky řešil problematiku naší zahraniční služby. Prozatím se odrážíme od kompetenčního zákona a mezinárodního práva, například od Vídeňské úmluvy.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 Dále se zákon zabývá matriční agendou, státoobčanskou agendou, volební agendou a dědickou agendou. Důležitou částí je hlava pátá, která se věnuje služebnímu a pracovnímu poměru, tedy vzniku poměru, personální radě Ministerstva zahraničí, změnám služebního poměru a použití pracovního poměru, možnostem odměn a tak dále. Zapomenout nelze ani část týkající se kontinuálního vzdělávání diplomatických pracovníků. Tento zákon také v částech novelizuje, stejně jako zákon o důchodovém pojištění a zákon o veřejném zdravotním pojištění. Dodávám, že byla vypracována i zpráva RIA. Podstatný údaj z této zprávy je dopad na státní rozpočet v případě zvýšení nároků o 27 milionů 376 tisíc korun ročně. Na závěr chci poděkovat za pevné zařazení tohoto bodu. Je to věc, která je naléhavá. Z tohoto důvodu ještě avizuji, že v rozpravě navrhnu zkrácení lhůty na projednání ve výborech, doufám, že to bude výbor zahraniční, na 30 dnů.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený člene vlády, zahajuji další jednací den 54. schůze Poslanecké sněmovny a vítám vás. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové.
Dalším přihlášeným k programu schůze je pan poslanec Vladislav Vilímec. Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Další je pan poslanec Birke. Dalším přihlášeným je paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová.
Je to konkrétně novela zákona o nemocenském pojištění, kterým, jak jsem tady již včera odůvodňovala, chci řešit nespravedlivou mateřskou, vyplácení mateřského příspěvku. Děkuji.
Řeknu jeden konkrétní příklad, který jsem tam nenašel a který jsme tady museli řešit a který tady řešen není, který je řešen klasicky zdravotním připojištěním. Občan České republiky - nebo občanka České republiky, která je řádně zdravotně pojištěna a porodí v České republice, její děti automaticky jsou zdravotně pojištěny. To samozřejmě se vyjednává. Tak někoho obrat, promiňte mi, o 600 tis. korun mi připadá docela jako zásadní věc. A teď si představte, že my podobnou záležitost budeme muset řešit. A to je věc, která se týká jedné konkrétní záležitosti. A pak jsou tam věci, které tam zásadně chybí nebo se musí dopracovávat. Jestli tedy tahle záležitost má, nebo nemá určitá pravidla. Je nějakým způsobem svázán s Českou republikou. Už proto, že jsme řadu diplomatických misí opustili. Myslím, že to je věc, která je k diskusi. Já jsem ji neuvedl nijak dramaticky. Vůbec nejsem z těch, kteří by si mysleli, že návrh snad máme zamítnout. Možná že nejsem tak kritický k tomu, že tady nám chybí 20 let.
A současně prosím klub KSČM, aby se dostavil do prostor klubu.
Přeju vám hezký večer.
To není žádná rarita. Nadále platí pravidla o přijetí do služebního poměru podle zákona o státní službě. Vyslání bez souhlasu je možné pouze na šest měsíců. Takže to je platné pravidlo také pro Ministerstvo obrany, nejenom pro Ministerstvo zahraničí. Takže my tady navrhujeme první den měsíce po vyhlášení zákona. Přijetím do Diplomatické akademie se stávají součástí a počítá se s nimi a neměla by být obava o jejich budoucnost. Ještě se snažím si vzpomenout, co tam bylo. Pan předseda Schwarzenberg měl docela zásadní připomínky. To je vlastně podle mě trochu jiná debata. To je základní ústavní pravidlo.
Děkuji panu ministrovi. Eviduji jeho návrh na zkrácení lhůty na 30 dnů. S přednostním právem pan zpravodaj, po něm pan poslanec Klán.
Často se tu objevovala kritika možná víc než tohoto zákona obecného zákona o státní službě. Musím říct, že před těmi několika lety, kdy jsme ten zákon projednávali od tohoto pultíku, nikdo z předkladatelů neříkal, že to bude jednoduché, bez chyb a že všechno poběží jako na drátkách. Tento zákon je skutečně zákonem speciálním vůči němu. Také zopakuji návrh pana ministra. Je to i návrh můj na zkrácení lhůty.
Děkuji za pozornost.
Paragraf 19, omluvte mě, jestli se mýlím, ale činnost notářské povahy: Zastupitelský úřad osvědčí na žádost občana, že je naživu, jestliže mu prokáže svoji totožnost platným úředním dokladem. Já si dokážu představit situace, kdy to může být někomu k něčemu platné, když naopak ten úřední doklad nemá, ale ne když ho má. Možná mi někdo vysvětlí, že to je někde nezbytné, ale stejně bych chtěl toto vysvětlení slyšet v rámci jednání výboru. To je věc, které bych se velmi rád ubránil, protože už jsme zažili státní službu, už jsme zažili státní službu za této vlády, která se tvářila, jak bude stabilizovat státní službu. Znamenalo to, že předem si nabrali desítky, někde až stovky zaměstnanců, některé na vysoké posty, a nyní ta samá vláda vymýšlí složité konstrukce, jak některé loajální úředníky, kteří jí přestali vyhovovat, například na Ministerstvu zdravotnictví, odvolat rušením celých sekcí a rušením náměstků. Zase mi to není úplně jasné. Je asi právem vzít si do zahraničí svého rodinného příslušníka.
Já vám také děkuji. Přečtu dvě omluvy. Dnes od 15.50 do 16.20 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Jaroslav Klaška a dále do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Milan Urban.
Děkuji, pane předsedající. Já si vyprošuji připomínky, jestli tady někdo zdržuje. A ostatní byli doma. Já jsem tam byl vždycky celý den u pana ministra. Takže to je jedna věc.
Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Klán.
Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Jak jsem slíbil, tak vystupuji ještě jednou s nějakými svými poznámkami. A pak se to muselo jezdit horko těžko vysvětlovat do EU, proč jsme zvolili tento model a je to uděláno tímto způsobem. Já jsem tady říkal: A vidíte to! Je to zákon pro výjimku. Výhodou zaměstnávání těchto osob je detailní znalost místních poměrů, včetně místního jazyka, přičemž z důvodu zachování českého státního občanství u nich přetrvává potřebný stupeň loajality se státem. Je zde tedy dán zájem České republiky. Takže vidíte logický rozpor s tím začátkem, kdy tam se tvrdí, že nelze očekávat žádné dopady na ostatní veřejné rozpočty, a na konci se píše, že dochází k úspoře finančních prostředků.
Ono se to nezdá, ale je to realita. Abychom si rozuměli. To je v podstatě forma hromadného pohřbívání, to je realita, čili to je povolené hromadné pohřbívání. Tady totiž odkazujeme na vnitřní předpisy a obřady církví nebo náboženských společností, které neumožňují ukládání lidských pozůstatků nebo lidských ostatků na veřejném pohřebiště. Ale ten se může změnit bez ohledu na tento návrh zákona. A ten vnitřní předpis neříká, jestli je možné hromadné pohřbívání, to my neznáme, my ho respektujeme, ale neznáme ho. A to je vážný etický problém, který může vyvstat v tom konkrétním místě, v té konkrétní obci, o které teď nemůžeme s určitostí mluvit, protože je to otázka, kterou nevíme, kde má sídlo ta konkrétní náboženská společnost. A my, žel, jsme v liberálním prostředí, kdy respektujeme v tom našem zákoně o náboženských společnostech a kongregacích opravdu téměř každého. A to je ten pravý důvod. To je to, co jsem chtěl říct na úvod té debaty. A promiňte mi, ta technologie prostě tady musí být nějak popsána, nebo alespoň odkaz na to, co se může stát. Myslím, že ti, kteří se s tím někdy setkali, vědí, o čem mluvím.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Ještě jsem zapomněl na jednu věc. Kdo tady žije, musí respektovat naši legislativu, a ne že bude říkat: my budeme pohřbívat lidi někde jinde, což nám nevyhovuje. Musí se podřídit našim zákonům. Děkuji.
S faktickou poznámkou pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.
Ale to jsem nechtěl říci.
Je srovnatelná snad se zahraničními úpravami, které si můžeme nalézt v některých nám podobných právních prostředích ať už kontinentálního práva, nebo práva anglosaského, protože to jsou snad srovnatelné systémy, se kterými pracujeme. To si myslím, že je velmi podstatné.
Poznamenal jsem si vaše návrhy, aby tento materiál byl přikázán rozpočtovému a zdravotnímu výboru. Eviduji jednu faktickou poznámku pana poslance Grospiče a potom přednostní právo pana ministra.
Je to praktická věc, která může do budoucna ledasco usnadnit, dojde-li třeba k soudním sporům mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem v praktických otázkách, a velice bych se za to přimlouval.
Já vám děkuji.
Já úplně nemám rád zákony, které si jednotlivé skupiny píší sami pro sebe. Na rozdíl od svých všech předřečníků nejsem vůbec přesvědčen o tom, že potřebujeme zákon o zahraniční službě. Druhá věc.
Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, tak končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Neeviduji návrh na vrácení či zamítnutí předloženého návrhu, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Není tomu tak. Zahajuji hlasování o přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Pan kolega Klán, prosím. Budeme hlasovat, nejprve tedy o přikázání rozpočtovému výboru. Zahajuji hlasování o přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat. Dále byl navržen zdravotní výbor. Tento návrh nebyl přijat. Posledním návrhem je výbor pro sociální politiku. Kdo je pro výbor pro sociální politiku, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty na 30 dnů. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.
Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, dovolte mi nejprve poděkovat vám všem, že jste zařadili tuto novelu na jednání Poslanecké sněmovny. Tato novela není a nebyla součástí programového prohlášení vlády ani koaliční smlouvy. Je to věc, kterou jsem navrhla po svém nástupu, a to z toho důvodu, že je nutné pohřebnictví a zákon o pohřebnictví řešit. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, tento předložený návrh novely zákona o pohřebnictví a dalších zákonů, které s tím souvisejí, se týká regulaci v oblasti pohřebnictví. Hned na úvod mi dovolte uvést, že zákon o pohřebnictví je zákonem, jehož konečným uživatelem je a jednou bude vždy každý občan tohoto státu. Ministerstvo pro místní rozvoj průběžně monitoruje právní úpravu pohřebnictví v celé Evropské unii. Bylo provedeno 171 kontrol, kdy v 89 případech bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů, což představuje více než 50 % pochybení. Ačkoliv se tento zákon nazývá zákonem o pohřebnictví, jedná se o předpis, který reguluje nejen provozování pohřebních služeb, ale i důležitou službu ve veřejném zájmu a občanskou vybavenost většiny obcí, totiž provoz veřejných pohřebišť, to znamená hřbitovů. Novelizační náměty Ministerstvo pro místní rozvoj jako gestor zákona v uplynulých letech průběžně shromažďovalo s využitím poznatků z výkonu státní správy v této oblasti. Před zahájením legislativních prací byla možná témata budoucí změny zákona projednávána v pracovní skupině, kterou jsem zřídila koncem roku 2014, jejímiž členy byly ústřední správní orgány a také všechna profesní sdružení s působnostmi zasahujícími do oblasti pohřebnictví. Já když pojedu někam na kontrolu nebo tam vyšlu své úředníky, tak je to zcela k ničemu. Nemohou dát žádné přestupky, nic. Maximálně osloví krajskou hygienickou stanici, aby se tam jela podívat, nebo osloví živnostenský úřad.
Protože je jasně vidět, že se prolíná se státní službou a se služebním zákonem.
Děkuji panu poslanci Klánovi.
Děkuji za slovo, pane předsedající.

Již bylo vše zmíněno mými předřečníky. Jak už bylo řečeno, je škoda, že přichází až nyní. Ale o tom, jak už jsem řekla, zde podrobně hovořil kolega Klán, Grospič i kolega, nebo místopředseda Vojtěch Filip.

Opravdu někdy není co závidět.

Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.
I když těch bylo hodně, tak si myslím, že se na ty otázky odpovědět dá a že snad do toho jsem schopen vést trochu více jasna a možná rozptýlit některé obavy. Tento zákon je lex specialis vůči zákonu o státní službě. Je v pozici lex specialis vůči zákoníku práce. A tady není podle mě žádný kompetenční zmatek. To znamená, toto není něco, co tady ještě nikdy nebylo. Takže v tom si myslím, že to zas tak senzační věc není, že máme tady najednou zákon o specifické oblasti činnosti. Aby to bylo všem jasné. V tomto zákonu to není, to je otázka úpravy, která je v zákonu o státní službě. Takže my jsme vlastně to, co bylo tehdy tou výjimkou, která se tady... Tak tady žádná duplicita není. Významná byla také ta otázka navýšení rozpočtu. To cítím jako důležitou věc, kterou bych tady měl také říci.
Dnes po pevně zařazených bodech, ano? To byly zatím všechny návrhy k pořadu schůze. Budeme hlasovat o návrzích, tak jak byly předneseny. Nejprve pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Roman Sklenák žádá, abychom jako první návrh vyřadili bod 218, sněmovní tisk 389, veřejný ochránce práv, z pořadu schůze. Zahajuji hlasování o vyřazení tohoto bodu z pořadu schůze. Kdo je proti? Je to hlasování 159, přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro 98, proti 17, návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Je to hlasování 161, přihlášeno je 154 poslanců, pro 37, proti 76, návrh nebyl přijat. Zahajuji o tom hlasování. Vítám pana guvernéra České národní banky.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Také vítám pana guvernéra. Promiňte, že zdržuji. Já opravdu z Aliance vystoupit nechci.
Ještě jedno hlasování, pan poslanec Novotný.
Čas určený na přestávku vypršel. Než začneme projednávat jednotlivé body, tak načtu omluvy, které ke mně dorazily. Z pracovních důvodů se omlouvá z odpolední části od 14.00 hodin paní ministryně Kateřina Valachová.
Pane předsedo, děkuji za slovo. To znamená, že jsme vydali a také obdrželi 133 hlasovacích lístků. Snad mohu v jedné větě pro upřesnění dodat - je to člověk znalý prostředí, bývalý ředitel Českého rozhlasu 2 Praha a Produkčního centra. A možná ještě jedna doplňková informace. Tolik volby. Děkuji za vaši pozornost.
Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.
Protože je vlastně Česká republika jedna z mála zemí, která podobný zákon nemá. My jsme opravdu jedna z posledních, která ho nemá. A já jsem rád, že se nám podařilo tu práci dovést tak daleko, že dnes mohu tento návrh zákona před vás předložit. A teď je ten čas velice důležitý, nebo změněný, a možná ta naléhavost je větší než kdykoliv jindy, z několika základních důvodů. Abych vysvětlil, o co se jedná.